Proč zpráva začíná upozorněním, že má být považována za důvěrnou do doby uzavření procesu a do doby vydání finálních zjištění? Asi nebudeme Evropskou komisi podezřívat z toho, že by chtěla tímto svým mlčením krýt českého premiéra. V tom se asi shodneme i s opozicí. To nejhorší, co se může stát, co může narušit nestranný a nezávislý audit, je politický tlak a mediální tlak, dezinformace, dezinterpretace, předjímání, zkrátka vše, čeho jsme v případě již pátý den svědky. Systém evropských dotací v České republice není postaven na politické vůli a politickém rozhodováním o jejich přidělení či nepřidělení, ale na systému jasně popsatelných právních vazeb, kontrolních mechanismů a jasně definovaných kompetencí. Tyto útvary jsou auditovanou osobou. Kromě toho skutečně nevím, jak by mohl někdo, kdo vůbec nebyl auditován, fundovaně reagovat na jednotlivá zjištění auditorů. Pokud hodláte předjímat, jaké závěry bude finální znění této zprávy obsahovat, nebo chcete znát kroky, které na jejich základě příslušné orgány přijmou, pouštíte se podle mého soudu na tenký led. A já jsem přesvědčena, že toto v zájmu České republiky rozhodně není. Osobně nemám důvod pochybovat, že příslušní úředníci budou postupovat v rámci vypořádání auditu odborně, nestranně a v souladu s tím nejlepším vědomím a svědomím. Dámy a pánové, pokud vám jde skutečně o fiskální zájmy České republiky, vyzývám vás, abyste umožnili řádné dokončení auditního procesu, přestali zpochybňovat práci nezávislých expertních týmů a vyčkali výsledků. Ráda bych zdůraznila, že v tuto chvíli ještě ani nezačala běžet lhůta pro vyjádření České republiky, neboť tím okamžikem je až doručení auditní zprávy v českém jazyce.
Co se týká samotného vyjednávání a schvalování programů a metodického procesu, proces přípravy programů probíhal od začátku souběžně na úrovni Evropské unie i na národní úrovni. Přípravou a vyjednávání Dohody o partnerství usnesením vlády byl pověřen národní orgán pro koordinaci, rovněž přípravou budoucích programových období. Tento proces, to znamená ještě před rokem 2014, začal nejdříve neformální přípravou programových dokumentů a neformálním vyjednáváním s Evropskou komisí. Poté začalo formální vyjednávání s Evropskou komisí, kdy nejprve byla v dubnu 2014 schválena Dohoda o partnerství a následně pak v průběhu června 2014 všechny operační programy vládou České republiky. Pravidla jsou stanovena jak legislativou, tak i metodickými dokumenty a jsou přenášena řídicími orgány do jejich řídicí dokumentace, tedy operačního manuálu, který představuje základní rámec postupu řídicího orgánu, tak i příručky pro žadatele a příjemce, která stanoví základní pravidla pro implementace z úrovně žadatelů a příjemců. Tak tedy máme: Operační program Podnikání, inovace, konkurenceschopnost, jehož řídicí orgán je na Ministerstvu průmyslu a obchodu; Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, řídicí orgán je na Ministerstvu školství; Integrovaný regionální operační program, řídicí orgán na Ministerstvu pro místní rozvoj; Operační program Technická pomoc, řídicí orgán Ministerstvo pro místní rozvoj; Operační program Rybářství, Ministerstvo zemědělství a Program rozvoje venkova, Ministerstvo zemědělství.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 30. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás všechny odhlásím a prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Opravdu vás poprosím, abyste o to dbali a vždy se přihlásili. Já vás poprosím o klid, abych vás nemusel zbytečně překřikovat. Poprosím, abyste se už usadili na svých místech. Já bych vás nejprve chtěl informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium. Následně by byla vyhlášena polední pauza do 16 hodin. Bod 96, sněmovní tisk 375, jedná se o novelu správního řádu, návrh poslanců pod vedením Martina Kupky, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších. Pak bod 108, sněmovní tisk 401, návrh poslanců Tomio Okamury, Radima Fialy a dalších, je to novela občanského zákoníku. Poté bod 34, sněmovní tisk 267, návrh poslanců Víta Kaňkovského, Radky Maxové, Jana Bartoška, Markéty Pekarové Adamové, Olgy Richterové, Aleny Gajdůškové a dalších o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. A konečně bod 83, sněmovní tisk 313, novela zákona o změně sídel některých státních úřadů, návrh poslanců Jana Farského, Víta Rakušana, Věry Kovářové, Petra Gazdíka, Jany Krutákové a Petra Pávka. Přehled zbývajících bodů k projednání vám byl rozeslán elektronickou poštou. Zde jsem ještě před zahájením obdržel několik písemných přihlášek. Takže pane premiére, máte slovo. Už jsem si našel stránku. Jedná se o přihlášení s přednostním právem. Nyní bude pět přednostních práv, nebo šest. Tak a poprosím o klid v sále.
Takže děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Já bych chtěl jasně říct, že to není pravda. A chtěl bych požádat média, aby to neříkala a neopakovala. A potom se začali předhánět, jaká částka má být vrácena. Což je samozřejmě lež. A já považuji ten audit za útok na Českou republiku. Za destabilizaci České republiky. Takže se předháněli, jaká částka. A teď se dokonce všichni předhánějí, koho zavřou! Už se tady veřejně kriminalizuje, kdo bude zavřen.
My v SPD máme obrovské výhrady k této vládě s ČSSD. Jsme kritičtí ke značné části kroků, k panu premiérovi. Ale tato vláda byla sestavena na základě výsledků voleb. Jinak k těm demonstracím jsem chtěl ještě dodat, že samozřejmě každý má právo demonstrovat, my také pořádáme demonstrace. Takže já v žádném případě nezpochybňuji právo lidí demonstrovat. To, že část elit s pomocí manipulací vyvolává tlak elit proti výsledkům voleb, je skutečně snaha o politický protidemokratický puč. Vládu získali komunisté, kteří volby tehdy vyhráli, za souhlasu prezidenta. A historie je nazývá pučisty. Jak tedy nazvat ty, kdo svrhávají legálně zvolenou vládu, která vládne s demokratickou podporou demokratických stran demokraticky zvolených do parlamentu? Vadí mi jakékoli kšefty s dotacemi. Přijďte k volbám a rozdejte v demokratických volbách politické karty. Podle webové aplikace Dotační parazit podporuje Česká republika systematicky na rozdíl od evropského trendu velké podniky a holdingy s pouze jedním konečným vlastníkem, který je ovládá. Dotace dostávají společnosti, jejichž konečnými vlastníky jsou nejbohatší čeští občané podle žebříčku Forbes. A z databáze této webové stránky Dotační parazit vyplývá, že jde o Petra Kellnera, Andreje Babiše, Daniela Křetínského, Karla Komárka a Jaroslava Strnada. Stát masivně podporuje velké firmy, aby dál rostly a likvidovaly malé podniky a malé živnostníky. Ten dotační systém, který likviduje střední třídu a konkurenci a nahrává oligarchům. Tohle, vážení přátelé, řešme, protože to je skutečný problém. V případě finanční škody způsobené České republice porušením českých zákonů žádáme vyvození odpovědnosti viníků."
Děkuji panu poslanci Tomiu Okamurovi. Nyní s přednostním právem pan poslanec Ivan Bartoš. Pak nastane průběh rozpravy, pana kolegu Bartoše určíme zpravodajem a budeme pokračovat. Pane předsedo, máte slovo.
Vážené dámy, vážení pánové, pane předsedající, zástupci vlády - ještě zde nějací jsou. Já bych chtěl možná i nepřímo reagovat na některé věci, které tady zazněly, od pana premiéra zaznívají i v médiích. Myslím si, že je důležité, aby zákony v České republice platily pro všechny, aby se dodržovaly, aby nikdo neměl protekci. Mně se líbí, občas kolega Ferjenčík ukáže nějakou grafiku. Kdybych byl škarohlíd, tak bych si dokonce zkusil ten graf vykládat tak, jestli pan Babiš ve vedení Agrofertu nebyl tak trochu žába na prameni, protože evidentně se Agrofertu dařilo výrazně hůře než po tom, co s hnutím ANO vstoupil do politiky, stal se ministrem financí. A tady ta data pak už nejsou nad rok 2017, takže nemůžeme vlastně ten kvalitativní nárůst teď moc zkontrolovat, protože ta data tam ještě nejsou. Mám tam hodně informací o tom, že jsem udavač, že jsem bonzák, že Piráti bojují proti blahu České republiky. Mě skutečně zarazilo, že pan premiér v jedné větě dokáže říct "my nic vracet nebudem, to je zcela jasné, my té Evropě teda ukážem" a v druhé větě následně hovořit o tom, že budeme mít naprosto nezávislou analýzu a vznikne ta odpověď. To tady mimo jiné zmínil i ve své řeči před schválením schůze pan Kalousek.
Je evidentně jasné, že odluka státu od Agrofertu se nám nedaří. Takže to je potřeba si říct úvodem. A teď mi dovolte zareagovat na některé ty věci, které tady proběhly. A samozřejmě nechybělo poplivání pravé strany, dokonce ukazování. Tak na co si to tady hrajeme? To, že tam dneska nejsou, neznamená, že tady nebyli v době, o které mluví pan premiér. To je potřeba si říct. Sám jsem to považoval, že to není dobře. Když se podíváte na evropské dotace, tak to nejsou nějaké peníze, které jsou ve vzduchu. To jsou vlastně peníze, které posílají členské státy do Evropy a v okamžiku přijetí Evropou se stávají evropskými penězi. A samozřejmě Evropa jiný způsob než vyrovnávání dotacemi prostě v tuto chvíli nezná a platí to, že pokud chceme být členy Evropské unie, tak si nemůžeme vybírat jenom to, co se nám líbí a co se nám nelíbí a poukazovat na to, že ty dotace jsou strašný a že by to mělo být jinak a podobně. Mimochodem za dobu poskytování evropských dotací se změnila pravidla pro přidělování a pro kontrolu. Nakonec si vzpomeňte, tady jsme odhlasovali spoustu zákonů, které přitvrzují kontrolu a zacházení s evropskými penězi. Protože to, co následovalo po čerpání, pokud se to všechno povedlo, tak někdy vypadalo jako námět povídky ze science fiction. Prostě tak to bylo. A na druhou stranu tady pan premiér dneska bagatelizuje prostě tu zprávu, tu auditní zprávu Evropské komise, předběžnou, říkám. Říká, že to není podepsáno. Pak vicepremiér řekne - no ale šlo to těmi správnými cestami, my jsme si to ověřovali. No tak tomu nerozumím.
Ano, pane poslanče. Dámy a pánové, prosím o klid.
Takže s těmi dotacemi je to opravdu těžké. Ale na druhou stranu když se podíváte po světě, nejenom v Evropě, tak kdo jste byl třeba v Americe, ve Spojených státech amerických, kdo jste byl v Kanadě, tak zjistíte, že i oni mají určitou formu dotací, speciálně do zemědělství. Co se týká dotací soukromým podnikatelům, no tak tady samozřejmě je to problém. Staví se za to tady hotely, případně některé další aktivity, co si budeme říkat. Je potřeba říct, že ty dotace byly - pokud budou, tak by měly být do zemědělství, protože jsme v Evropské unii. Řada politiků už si to vyzkoušela na vlastní kůži. A nic se nestalo. Říkat, že ODS podporuje dotace. No tak já tedy nevím. A nemusí to být jenom ekonomická korupční záležitost, jak to tady také padlo. Ona je to sociální korupční záležitost.
Prosím, pane poslanče, pokračujte.
Takže ano, je to nástroj, který je velmi ošemetný. Jak jsem říkal v úvodu, prostě nedaří se odloučit Agrofert, potažmo pana premiéra Babiše, od státu. Víte, dřív to bylo tak, že samozřejmě politici komunikovali s byznysem, s podnikateli, ale bylo to tak, že tady na jedné straně byli politici, byli tady lobbisti, byli tady podnikatelé. Pak někteří podnikatelé přišli na to, že bude nejlepší, když oni budou politici a zbaví se dvou článků. Je to pro ně levnější, rychlejší, samozřejmě výhodné. A já musím tady položit otázku. Je to výhodné pro politickou scénu? Je to výhodné pro politickou kulturu v české zemi? Já tvrdím, že ne.
Děkuji, pane poslanče. Ve všeobecné rozpravě nyní vystoupí pan předseda Stanjura, po něm pan předseda Faltýnek.
Tak ministři, premiér si tady řekli svoje, než ten bod byl vůbec zařazen, a pak se odvážně - slyšíte ty uvozovky? - odvážně vytratili, aby nemohli poslouchat argumenty. Řekněme si otevřeně, proč tady vlastně dneska sedíme. Ta situace měla jednoduché řešení. Absolutně jednoduché řešení. Když to napíšou v Japonsku, tak se k světovému spiknutí přidají i Japonci.
My jsme tady měli bod. Já přesně vím, co jsem navrhoval. On mluví úplně k něčemu jinému. Bod se jmenoval Projednání opakovaného fyzického útoku na člena RRTV. A já udělám jednu věc, pane poslanče, ještě si to rozmyslím, že já s přednostním právem si to připravím. Zrekapitulujeme si to od roku 1990 - všechny vaše sliby. Já si to připravím a budu tu až do voleb. Každou hodinu každý den, co bude schůze. A budu vám tady rekapitulovat v přímém přenosu vaše kauzy ČSSD. A klidně můžeme.
Děkuji. A nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kováčik, poté paní poslankyně Gajdůšková.
Paní a pánové, já už bych docela rád hlasoval o onom krátkém usnesení. Ostatně bude to podruhé, protože už jednou jsme takové usnesení přijali, v minulém týdnu tuším. Musím se zastat dnes většiny členů Komunistické strany Čech a Moravy, která vznikla po převratu a jejíž většina členů vstoupila do této strany až po převratu. Předtím nebyli komunisty. Neudělám to. Ale byl to komunistický poslanec, kterému drželi u hlavy pistoli. Pachatel byl odsouzen. Byl to politický útok. To nepatří mezi slušné lidi.
Děkuji. A nyní paní poslankyně Gajdůšková, poté s faktickou poznámkou pan poslanec Žáček.
Já jako poslankyně za sociální demokracii jsem jeho vystoupení přesně takto vnímala. Nemělo nic společného s tím, že se bavíme o tom, že násilí proti komukoli je ve společnosti nepřijatelné a nepřípustné.
Uvidíme, jestli bude reagovat. A nyní pan poslanec Žáček s faktickou poznámkou.
Já jsem také trpělivě čekal na hlasování, ale ono to někdy úplně nejde se dočkat toho, co je nejlogičtější. My si tento rok taky připomínáme. Tak jenom tady zopakuji, z čeho jsme vlastně vzešli. Vzešli jsme z obrovského politického násilí, z toho mlácení na ulicích, které bylo organizováno ve jménu komunistické strany. Bez toho bychom zde neseděli. Na Národní třídě 17. listopadu to komunisté s tím násilím přehnali, a proto jsme zde svobodní. Čili já jenom reaguji, aby mě zde komunisté poučovali, jak se chovat, tak to si myslím, že je naprosto nemístné v tento rok. Odbočujeme od našeho politického vývoje. A to si myslím, že šťastné není.
A to je v tuhle chvíli poslední faktická poznámka. Předpokládám, že není zájem o závěrečné slovo. Návrh jsme slyšeli. Pane zpravodaji, myslím, že procedura je jasná. Kdo je proti? V hlasování číslo 448 je přihlášeno 119 poslanců a poslankyň, pro 117, proti 1, 1 se zdržel. Usnesení bylo přijato. Děkuji všem, kteří to vydrželi.
Pokud by je nevyčerpal, již v těchto letech by se vracely do Bruselu. Ministerstvo pro místní rozvoj se snažilo opakovaně dostat z Ministerstva dopravy nějaké konkrétní projekty, které by potvrdily a zaručily, že se program vyčerpá. Dokonce jsem dostal dopis od pana prezidenta Svazu průmyslu dopravy, který mám samozřejmě k dispozici. Tedy návrh přesunu prostředků v poměru 75 % ovzduší a 25 % kanalizace byl zcela logický a legitimní a je podložený analýzou zájmů. A není to žádné rozhodnutí ministra, vážení, nebo návrh. To bylo rozhodnutí konkrétních úředníků na základě analýzy poptávky. No a protože je pro nás kvalita ovzduší absolutní prioritou, tak se tam samozřejmě snažíme směřovat co nejvíce volných prostředků. I kdyby ten poměr byl úplně jiný, tedy 75 na 25, tak se vůbec nic nezměnilo. Protože i tak byly podpořeny všechny projekty, i ty, které byly v tzv. zásobníku projektů. A konkrétně se jednalo o 67 projektů, ta tabulka je samozřejmě veřejně dostupná k dispozici. Především se jednalo o snížení emisí tepláren, koksáren, železáren a další. A proč nebyl? No protože tam žádný nebyl ani předložen. V té tabulce projektů, které ten auditor měl k dispozici? A ani v následujících letech nebyl díky přesunutí prostředků zafinancován jakýkoli projekt předložený společností ze skupiny Agrofert. Prostě princip nehodící se škrtněte a hodící si tam dospekulujeme. Přání otcem myšlenky. Pokud to používá opozice, nejsem z toho nadšený, ale je to politika a i tohle bohužel k tomu patří. Pokud to používají média, je to podobné. Ale pokud se něco takového objeví v oficiální, byť předběžné zprávě Evropské unie, tak jsem v šoku. A já už jsem to říkal dole na tiskovce. Lidí, díky nimž se podařilo zachránit desítky miliard korun ohrožených mizerným čerpáním minulých vedení Ministerstva životního prostředí, především z doby ministrů za ODS. A mimochodem, jako náměstek na Ministerstvu životního prostředí v té době působil i stávající poslanec za ODS Vojtěch Munzar, byť musím korektně říct, že neměl na starost čerpání evropských fondů.